Já to ještě zopakuji: kdy státu hrozí značné hospodářské škody. Stav legislativní nouze vyhlašuje předseda Sněmovny nebo předsedkyně Sněmovny, a to na návrh vlády. Podle jednacího řádu může být vyhlášen na určitou dobu. "Při vyhlášeném stavu legislativní nouze může předseda Sněmovny nebo předsedkyně Sněmovny rozhodnout na žádost vlády, že předložený vládní návrh zákona bude projednán ve zkráceném jednání. Ve stavu legislativní nouze posoudí Sněmovna před projednáním pořadu schůze, zda stav legislativní nouze trvá." Tak a v tomto bodě jsme vyhodnotili, že opozice už podle vás, vládních poslanců, žvanila dost a 64 řádných přihlášek do rozpravy jsou pro vás asi nadbytečné a přihlášené poslankyně a poslanci jsou pro vás pravděpodobně něco jako obtížný hmyz. Dále: "Znovu, ještě před projednáním návrhu zákona, se hlasuje, zda stav legislativní nouze trvá a zda jsou dány podmínky pro zkrácené jednání u tohoto konkrétního zákona. Poté se koná rovnou druhé čtení návrhu zákona, přičemž může být upuštěno od obecné rozpravy, o čemž se opět usnese Sněmovna." Je to tedy neuvěřitelná arogance moci, kterou jsme si tady zažili dnešní odpoledne. Neměli jste v roce 2021, já bych to řekl expresivně, ale neměli jste tu odvahu kandidovat samostatně, protože byste zmizeli nadobro z politické mapy České republiky. Je to právě ta skupina, která se nemůže bránit. Abych to parafrázoval slovy klasika z Černých baronů: Chce se mi zvracet. Právě to zkrácení řečnické doby, přesně to je, po čem toužíte, tedy aby se opozice nemohla vyjádřit a o tomto pravděpodobně velmi protiústavním zákoně diskutovat. Já tady pozoruji tento trend v této - no, chtěl bych říci sice ctihodné, ale pravděpodobně to nepoužiji - Sněmovně již více než rok.
Ještě jednou vás prosím, kolegyně, kolegové...
Co si pod tím tedy mám já představit? Samozřejmě i ty výdaje, tedy pro nás, pro Českou republiku, za této vlády tímto směrem také neskončí. Je to neuvěřitelné, naprosto - 40 miliard na zbraně jste našli. Tím jste se tady chválili, pan Fiala říkal, jak jsme dobří, že jsme poslali za 40 miliard ze státního rozpočtu zbraně. Dále nákupy zbytných stíhaček, dary - tanků, střeliva - z takzvaných nedotknutelných zásob a dalších prostředků pro zabíjení, to je pravděpodobně vaše politika. A ty peníze právě, zejména důchodcům, máte kompenzovat alespoň valorizací jejich důchodů, ale ta valorizace vám tam vadí, ty peníze vy chcete taky. Na sebe byste si měli dát stav legislativní nouze, abychom vás mohli odvolat ve zrychleném režimu, abyste už neškodili tady té republice.
Specifickou prioritní skupinou jsou aktivní studenti. Stále čteme, že na kolejích platí nehorázné sumy a že se to stále zvyšuje, a studenti poptávají nájemní bydlení v městech s nedostatkem kolejí. Podporou výstavby kolejí chceme tuto skupinu účastníků nájemního trhu bydlení vrátit na koleje. Dále jsme požadovali navýšení investic do dopravní infrastruktury, které mohou výrazně zvýšit zájem, a pro některé v této chvíli méně poptávané lokality chceme otevřít diskusi nad nezbytností vybraných regulací spojených se stavebním procesem. Ministr Bartoš ho zastavil, a přitom z tohoto programu lze čerpat až 3 miliony korun na družstevní podíl. Za další, komunitní bydlení seniorů. Technická infrastruktura, inženýrské sítě pro pozemky, pro bytovou výstavbu obcím, bydlení mladým, vlastnické bydlení - bohužel, zase tento program byl zastaven. Takže co bychom měli udělat a co je třeba pro dostupnost bydlení? To se neděje, povolování je zdlouhavé, byrokratické. A čeho je málo, to je drahé - o tom se mluvil. Aby naše podpůrné programy měly vůbec smysl, musíme zkrátit délku stavebního řízení. Hlavní město má také řadu stavebních uzávěr na pozemcích, na kterých budou vznikat desítky tisíc bytů, musí je ale odblokovat. Dále zákon o dostupnosti bydlení je potřeba schválit. Ty přesně stanoví, jak má sociální bydlení a dostupné bydlení vypadat. Opět, nová vláda zbytečně předělává a tím prodlužuje bytovou krizi. Obce by neměly na tento program rezignovat. Mají ke svým občanům nejblíže a vědí, kolik a jaké byty potřebují. Všechno si vzal nahoru a my jsme v rámci covidu všechno zaplatili. Kompenzační bonus. Prosím? Pod Státním fondem podpory investic už bohužel nefunguje dotační program Výstavba, který mohly využívat obce. No, že jsme možná, nevím... Nerozumím tomu, ale je to samozřejmě vždycky o těch lidech, co to řídí. Stavební spoření. V případě prosazení požadujeme zachování těchto prostředků v politice bydlení a přesměrování právě do projektu výstavby státních bytů s možností následného odkupu nájemníky. Já jsem to zažil jako ministr financí, ten lobbing a ty vaše spřízněné podnikatele, kteří nevím, jestli chtějí zase nižší daně... V České republice žije zhruba 100 000 gamblerů, protože hazard byl regulován zcela minimálně, společenské náklady přitom každoročně přesahují 15 miliard. Hazard je také příčinou stovek sebevražd ročně. Jasně, můžeme se bavit o tom, jestli to fungovalo, nefungovalo. Ne, za nás to nebylo. Ale potom jsme udělali tu agenturu a já nevím, že by, aspoň doufám, nemám znalosti o tom, že by se tam to rozdělovalo nějak netransparentně. No, škoda. Takže krize bydlení je tady stále. Takže bydlení, jeho dostupnost a kvalita je jedním ze základních ukazatelů, kterým měříme nejenom kvalitu života, ale také životní úroveň. Chtěla to přesunout z jedné kapitoly do druhé a v červnu 2014 jsme to začali. Nevím, Klára Dostálová tu není... Paní starostka znovu otěhotněla, takže má šest dětí, a těší se, že konečně nějaké její děti půjdou do školky. A teď začala školu za 500 milionů. A teď jen slyším, že se v tom nepokračuje.
Žádné hospodářské škody naplněním valorizačního mechanismu nehrozí. Nepřistupujte, prosím, na neférovou hru šéfa státní kasy, který se snaží vyvolat dojem, že státní rozpočet má pouze výdajovou stranu. Vyzvala jsem vládu, aby tento návrh zákona stáhla, aby dovolila úřadům vyplatit seniorům to, na co mají ze zákona nárok. Vždyť tady už nejde jen o kritiku ze strany opozice, která by mohla vládní většinu nechat relativně chladnou, ale slyšíme kritické hlasy ze Senátu. Kriticky a zcela jasně se vyjádřil nejeden renomovaný ústavní právník, ale k tomu se dostanu posléze. Stále je tady možnost tento návrh stáhnout, nepodpořit, červnovou valorizaci vyplatit podle zákona a jednat s opozicí, tedy s námi, o nastavení valorizačního mechanismu do budoucna. My jsme na to určitě připraveni. Sami dobře víte, že v opačném případě hrozí blamáž, za kterou ponese morální odpovědnost každý z vás. Přitom této blamáži můžeme zabránit teď a tady. Budu zcela konkrétní. Prvotní příčinou této zbytečné, nešťastné a ostudné situace není nic jiného než notorický odpor ministra financí Zbyňka Stanjury k reálným číslům, než tvrdohlavé odmítání započítání reálných a mandatorních výdajů státu do státního rozpočtu. Ano, pro ministra financí Zbyňka Stanjuru bylo mnohem důležitější mít v návrhu rozpočtu pěkné baťovské číslo 295 miliard deficitu než do něj odpovědně promítnout minimálně mandatorní výdaje státu, kam mimořádná zákonná valorizace penzí patří. Věřím, že nikdo z vás si nedovede představit, že by si svůj rodinný rozpočet naplánoval bez započítání hypotéky, nájemného, platby za elektřinu nebo jiného z vašich povinných výdajů. Jeho legendární odpověď novináři České televize na tiskové konferenci k pokladnímu plnění státního rozpočtu za rok 2022 je dnes již zaslouženým hitem internetu. Není pochyb, že ve skutečnosti už tehdy moc dobře věděl, že bude chtít společně s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou seniorům na jejich peníze sáhnout. Odůvodnila jsem ho tím, že skutečný schodek státního rozpočtu je zhruba o 100 miliard větší než prezentovaný PR marketingový rozpočet schválený vládou. Upozorňovala jsem na mimořádně alarmující stav, kdy Ministerstvo financí do zákona o státním rozpočtu zcela nepochopitelně nezapočítalo objektivní a zjevné výdaje za desítky miliard korun. V podobném duchu se vyjádřil i předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl. Ptala jsem se, zda nejdůležitější zákon, který určuje ekonomické a politické mantinely vlády, máme vnímat jako cár papíru, kde chybějící desítky miliard nestojí ministru financí za pozornost. Bohužel, už s odpovědí pana premiéra na tuto interpelaci bylo zcela zjevné, že si závažnost problémů buď vůbec neuvědomuje, nebo uvědomuje a záměrně předstírá, že problém neexistuje.
Hájil banderovce! Podívejte se klidně na Wikipedii, teď hned se podívejte, vládní poslanci. Poláci protestovali, samozřejmě. A tenhleten člověk včera se navezl do mě. A ten se do mě navezl, když jsem kritizoval ukrajinizaci České republiky. No, ti jsou úplně mimo. To je paráda! Ano, to si nevymyslel Okamura, to bylo ještě před konfliktem. Dokonce je tam napsáno v tom dokumentu - je to článek na Novinkách normálně, můžete si ho každý dohledat - že firmy přepsal na svoji manželku a má to registrované v Belize, středoamerický daňový ráj. Teď, jak byla, že Ukrajinci, kteří přišli do České republiky, tam pořádali diskotéku s názvem Bandery? Takže takovýhle člověk, to je váš kamarád. To je váš kamarád! Tak není divu, protože oni chtějí, abyste ty další desítky miliard - a vy to děláte - posílali na Ukrajinu, a nikoliv českým důchodcům. Ale mně to nevadí, já budu dál bojovat za své názory a jsem přesvědčen, že moje názory, že bojuji za správnou věc, český občan a Česká republika na prvním místě. Tak ať přestanou tady kecat do našich věcí, arogantně tenhleten člověk, a věnují se svojí korupci. Ti jenom peníze, peníze, peníze, a ještě se tady naváží do mě, který tady bojuji za to, abyste neokrádali české důchodce. Ale nesmí to být tímto způsobem na úkor českých občanů. Už je toho příliš a říkám vám to už od loňského roku. Nevím, co všechno jsem, ale to jsou vaše výkřiky, to jsou vaše zoufalé výkřiky bez argumentů. A mimochodem, populista není vůbec nic. a naopak se tomu vysmál, celé své politické konkurenci. Já se za to nestydím, vox populi je hlas lidu. Naslouchám jim na ulicích.
Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Strýček, připraví se paní poslankyně Mračková Vildumetzová.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem byl taky jeden z těch přihlášených 65 poslanců, kterým tedy v podstatě nebylo umožněno se k tomuto potvrzení trvání stavu legislativní nouze vyjádřit. Podle mne vyhlašovat stav legislativní nouze ke snížené valorizaci penzí je opravdu výsměchem českým občanům. Je naprosto nepřijatelné, aby se při projednání tak závažné změny zákona obcházel sociální dialog, obcházela se standardní legislativa a standardní legislativní proces. Jakkoliv si naše veřejnost myslí, že tato navrhovaná změna se má týkat pouze červnové valorizace, je zřejmé, že s ohledem na schválený rozpočet bude takto postupovat, pokud opět dojde k naplnění podmínek mimořádné valorizace. Problém se tedy rozhodně nebude týkat jen generace stávajících důchodců, ale zásahy do výpočtů a valorizace nepříznivě, pardon, ovlivní i konstrukcí budoucích penzí , jak už je avizováno ministerstvem. Děkuji za pozornost.
Nyní paní poslankyně Mračková Vildumetzová s faktickou poznámkou a poté pan poslanec Juchelka.
Já bych chtěla zareagovat na vystoupení pana ministra pro legislativu. Pane ministře, vy jste ministr pro legislativu. My tady v tuto chvíli projednáváme potvrzení trvání stavu legislativní nouze. Včera v noci tady probíhala velmi odborná debata. Jsem přesvědčena o tom, že jste měl reagovat, měl jste vystupovat, měl jste se k tomu vyjadřovat. Takže nejenom jsme tady byli pokráceni na našich právech, ale zároveň i ministr pro legislativu vůbec s opozicí nekomunikoval, vůbec nereagoval na případné jejich příspěvky, otázky. Prakticky jsem od vás vůbec žádnou aktivitu nezaregistrovala. A vy pak tady nejste, nejste tady přítomen a jste omluven? Já se omlouvám, ale jste vy přece ministr pro legislativu, a projednává se tady ne váš bod, ale potvrzení trvání stavu legislativní nouze, a vy tady nejste. A ještě tady v tuto chvíli vystoupíte.
Moc děkuji a budu taktéž hovořit k panu ministru Šalomounovi. Já jsem tady slyšel vaši řeč, pane ministře, a vy jste tady řekl, že když se schválí stav legislativní nouze, že to vlastně, cituji: "Vládu to skutečně nehendikepuje." Samozřejmě že to vládu nehendikepuje. To hendikepuje pouze Poslaneckou sněmovnu. Prostě vy chcete sáhnout na valorizace. Říkám znovu, nejste. Porušujte veškeré zásady právního státu a demokracie v České republice.
Mně se tam zdálo minimálně nejasné až nepřesné, anebo nejasné řekněme to vyjádření, že jsou tady jenom dvě podmínky. V tom zákoně samozřejmě o bezpečnosti České republiky je to válečný stav, například ohrožení státu, takže to je důvod. Tím se skutečně myslí snížení objemu majetku čili skutečná škoda. Za škodu se vždy považuje jen taková materiální újma, ke které dochází v důsledku protiprávního jednání či protiprávního stavu. Teď už nebudu číst.
Ano, děkuji. Pan poslanec Janulík jako další s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Richter.
Ten skvělý ministr financí, kam ty prachy dává, to vůbec nechápu!
Takže já bych poprosil, pojďme hlasovat a rozhodneme to hlasováním.
Poté zazněl ještě návrh pana poslance Ondřeje Babky, který zní Návrh na omezení doby trvání stavu legislativní nouze do 1. 3. 2023, do 13 hodin. Tento návrh je ovšem nehlasovatelný. Pokud tedy chcete změnit tento můj postup, tak prosím. Přivolám nejprve kolegy z předsálí. Odhlásím vás tedy a poprosím vás všechny, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh tedy byl přijat. Budeme tedy jako o prvním návrhu hlasovat o návrhu pana poslance Vondráčka. Kdo je proti? Kdo je proti? Kdo je proti? Potvrdili jsme tedy trvání stavu legislativní nouze. Prosím.
Ale pamatujte si, že my to nevzdáme, my budeme dál bojovat.
Pane poslanče, k hlasování, ano?
Ano, prosím, paní předsedající, děkuji za slovo. Děkuji.
Není tomu tak. Nyní bychom přistoupili ke stanovení pořadu 55. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Nyní mám zde přihlášky s přednostním právem k pořadu schůze. Prvním je pan předseda Tomio Okamura.
Nejenže dochází postupně ke zvyšování věkové hranice pro odchod do starobního důchodu, navyšuje se však i potřebná doba pojištění. Ta souvisela s postupným zvyšováním potřebné doby pojištění a postupným zvyšováním věku odchodu do starobního důchodu." Pojďme se podívat, co to je předčasný starobní důchod. "Občan si může zažádat o starobní důchod ještě před dosažením důchodového věku, je mu však snížena výše důchodu procentní výměrou. Výše procentního snížení závisí na věku, kdy občan žádá o předčasný důchod. Poslední podmínkou předčasného starobního důchodu je ta, že ten, kdo pobírá předčasný starobní důchod, nemůže po dosažení důchodového věku zažádat o řádný starobní důchod. Předdůchod - důležité je zmínit rozdíl mezi předčasným starobním důchodem a předdůchodem. Mohlo by se zdát, že se jedná o synonyma, mezi těmito pojmy je ale rozdíl. "Výpočtový základ je konstruován: příjmy od roku 1986 přepočteny dle koeficientu nárůstu všeobecného vyměřovacího základu. Z těchto příjmů vzniká osobní vyměřovací základ, který je upraven pomocí redukčních hranic. Osobní vyměřovací základ je určen průměrem ročních vyměřovacích základů. V případech, že si budoucí důchodce žádá o předčasný starobní důchod dříve než před 360 dny před řádným starobním důchodem, je krácení navyšováno. Jednotlivé počty dnů se sčítají. Navýšení důchodu se týká vždy všech druhů důchodů, které byly přiznány do 31. prosince předchozího kalendářního roku. No je to lež, taky jsem to hnedka vyvrátil a už to bylo hned jasné, protože jenom na Ukrajinu jste dali přes 50 miliard korun, a teď říkáte, že nemáte 19 miliard pro naše občany? Vy jste dali tak vysoké cenové stropy, že máme v podstatě jedny z nejdražších energií vůbec v Evropě. My naopak jako SPD v případě seniorů v prvé řadě prosazujeme přijetí zákona, a my už jsme ho podali za SPD, je to zákon SPD o minimálním důchodu ve výši aktuální minimální mzdy pro všechny, kdo splnili zákonné podmínky věku a doby důchodového pojištění, a od té částky zásluhově. A rovněž chceme nastavení spravedlivé valorizace důchodů, která by nediskriminovala nízkopříjmové seniory. Hodili jste je přes palubu, všechny příjemce důchodů, a naopak SPD bojuje tady za slušné občany. Takže to jsem si zapamatoval, že je tam jakýsi pan Letocha, nějaký poslanec. Tady horoval velmi aktivně za to, aby všichni důchodci byli připraveni o peníze. Takže to takhle je. Jejich počet výrazně vzrostl za působení současné vlády. Letocha, Lochman se jmenoval a Cogan, všechno hnutí STAN.
Ano.
Že jsme tady poslouchali navýšení plodnosti? Že se tady pletl do stomatologie? Rád bych poprosil: jste dvě strany v opozici, které se můžou mezi sebou domluvit, a třeba by vám pan Tomio Okamura, prostřednictvím předsedajícího, z těch sedmi hodin nějakou minutu přenechal. Sedm hodin jsme tady poslouchali bludy, nesmysly. Znásilňoval tady sedm hodin Poslaneckou sněmovnu.
Tak, prosím, pane poslanče.
Vážený pane premiére, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové. Protože pokud jste to dělali sami, a já si na to dobře vzpomínám, pak to jinak nazvat nelze. Ani poslanci nemohou vykládat zákon, ten může vyložit pouze soud, a v případech, které se týkají ústavy, tak ho může vyložit ústavní soud. Na tom nic špatného není, je to naopak základní princip. Nemůže nikdo vyložit. A nepokřikujte na mě, pane kolego, prostřednictvím pana předsedajícího.
Je to nehorázné válcování menšiny koaliční většinou. A pan Okamura, pane Fleku, prostřednictvím pana předsedajícího, mluvil celých sedm hodin k věci a mimo jiné deklaroval, že budeme dělat obstrukce, na což máme právo.
Tak, prosím.